V tuto chvíli zahajuji hlasování o procedurálním návrhu. Takže je tady návrh na zpochybnění hlasování. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Vážení páni poslanci, vážené poslankyně, poprosila bych o klid v jednacím sále. Mám tady ještě dvě omluvy. Zeptám se, jestli došlo již ke kontrole? Ano, hlásí se pan poslanec Patrik Nacher.
Mělo by to být tedy tak, že přece jeho vůle byla, že byl pro, a najednou se tam objevilo proti, takhle by to mělo být.
Zahajuji hlasování o zpochybnění hlasování. Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.
Druhou věc, kterou jsem chtěl zmínit, a ta si myslím, že je podstatná. Samozřejmě ta průměrná délka může být zavádějící v nějakém smyslu, ale pojďme si říct, co je náš společný cíl. To je ta ambice a ta naše ambice je stále stejná. A to si myslím, že by měla být i cesta tohoto zákona v tomto volebním období. Ale v tuto chvíli ji neřešíme. O čem se bavíme, to již zaznělo zcela jasně. Toto to není, to, co předložila minulá vláda, my to chceme dělat jinak, pojďme se bavit o tom, jak to bude ve finále vypadat. Existuje v CRABu i identifikace míst, kde by se dalo stavět, která v tuto chvíli má stát pod nějakými resorty. Jenom bych se vyvaroval toho, tvářit se, že pouhý jeden zákon všechno spasí. Ten se nastartoval výrazně dřív. To je ten směr, kterým chceme dál jít. To prostě není pravda a zažíváme to dnes a denně.
Vyvolalo to faktickou poznámku.
Ivan Bartoš šermuje digitalizací a správně - to jsme ve shodě. Možná, Ivane, omlouvám se za to slovo šermuje, prostě jsme ve shodě s digitalizací, všechno bude na dálku, nebude potřeba na ty úřady chodit, tak proč se toho bojíte?
Pane poslanče Lochmane, jakým právem tady urážíte naše starosty, naše primátory, naše hejtmany? Jakým právem? Děkuji. Vy si zameťte před vlastním prahem! Dva dny tady řešíme financování vašeho hnutí a vy tady budete urážet naše starosty, že mají nějaké vedlejší myšlenky? Styďte se!
A nyní poslední faktická, pan předseda klubu Radim Fiala. Prosím, vaše dvě minuty.
Nejdříve chci zareagovat na pana ministra Kupku, který říkal, že urážím starosty. Není to žádná pravda. Já jsem jenom řekl v tom svém projevu, že jste to konzultovali se starosty a samosprávami, což si myslím, že je v pořádku, a my jsme to konzultovali s občany. Tak jenom aby bylo vidět, kdo kterou stranu zastupuje.
Zazněl návrh od předsedy klubu na přestávku v délce 45 minut, čili vyhovíme.
To znamená, že bod 7 nebyl otevřen. V tuto chvíli vyhlašuji přestávku, tak jak avizovalo hnutí SPD, a tím přerušuji 6. schůzi do úterý 25. ledna do 14 hodin. Přeji vám všem krásný den, mějte se hezky a krásný víkend. Hlásí se ještě pan Okamura.
A já to teď nemyslím jako nějakou zlou výtku nebo obhajobu. Fakticky konstatuji, bylo to v roce 2016 za ministryně Karly Šlechtové. My jsme zkoušeli - já ta slova rád používám, to evoluce, ne revoluce - zkoušeli jsme tehdy ten tehdejší starý zákon opět nějak nastavit, záplatovat, vylepšit. A ano, nepovedlo se to. Prostě vidíme všichni, že to dál nefunguje. Proto jsme se rozhodli v loňském roce k té už ne evoluci, ale revoluci. A přece není pravda, že se to peklo na poslední chvíli a na sílu v loňském roce. Řeknu to pak v obecné rozpravě.
Děkuji. Další se k faktické poznámce hlásí paní poslankyně Kovářová.
Já bych ráda reagovala na vystoupení paní poslankyně Pešatové... Pokud by byla v kontaktu se starosty - tak jako jsme my ostatní poslanci, tak jak říká, že byla osm let náměstkyní - tak by moc dobře věděla, že starostové mají zcela jiné obavy. Mají obavy z toho, že stavební úřady nebudou dostatečně dostupné pro občany, a to je trápí. To je pro ně zásadní věc, protože každý starosta ví, jakým způsobem má postupovat vůči stavebnímu úřadu a že do jeho konání nesmí zasahovat. Takže bylo by možná dobré i po těch osmi letech se poptat, a to doporučuji paní poslankyni Peštové, prostřednictvím pana předsedajícího, aby si tyto starosty objela, aby si zjistila, jaká je dostupnost v budoucnu stavebních úřadů, a to chceme změnit.
Vaše dvě minuty.
Děkuji. Ještě jedna poznámka na paní kolegyni Peštovou, prostřednictvím předsedajícího. O tom to je!
Dobrý den všem a nyní s faktickou následuje pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Lukáš Vlček.
Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Věcně, rychle a vezmu to odzadu. Teď právě reakce na pana poslance Vlčka, jestli si pamatuji, který mluvil přede mnou. Vždyť proto je to takhle nastaveno, že to celé naběhne až od července 2023, to je ten rok a půl. Ti lidé nebudou vědět, kam půjdou, budou tam, nebudou? A tím, co vy navrhujete, naopak všechno znejistíte. Reakce na Věru Kovářovou. Slyšel jsem, máme obavu, že to nebude všude dostupné. Vím, že tam jsou tuším dvě nebo tři bílá místa.
Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Já bych v tuto chvíli požádala všechny poslance a poslankyně, aby se ztišili v sále! Hlásí se tady s přednostním právem předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala, tímto mu předávám slovo. Vy když hovoříte u toho pultíku, také všichni chcete, aby byl klid... Děkuji vám.
Děkuji za slovo.
Já musím o přestávce rozhodnout bezprostředně, už nemůžu dát nikomu slovo. Dobře. Viděla jsem, že se hlásí ještě asi k proceduře pan předseda klubu ODS Marek Benda.
Není možné samozřejmě po žádosti o pauzu připustit nějaké hlasování nebo jiný proces ve Sněmovně, ale dát přednostní práva možné je. Velký faul.
Vážená paní předsedající.
Ano, máte na to plné právo. Takže je tady návrh... Protože tady byl návrh na přestávku, já v tuto chvíli, protože jednací den dneska není... jednací den je dnes do 21 hodin, tak v tuto chvíli navrhuji, aby ke mně přišli všichni předsedové poslaneckých klubů.
Nový stavební zákon se netýká - a teď se omlouvám za to - starostů, samospráv, ten se týká milionů lidí v České republice. Tím, že nestavíme byty, tak samozřejmě nestavíme ani dálnice. My už jsme tady dávali v průběhu minulých let opravdu mnoho příkladů. A to samozřejmě je velmi důležité, aby právě ty procesy se zlepšily. Když jsme si vytyčili tyto tři cíle, tak jsme samozřejmě hledali cesty, jak k nim dojít, a museli jsme velmi důkladně zvažovat i podobu zákona, aby se vyvážily soukromé a veřejné zájmy. Musím říci, že jsme samozřejmě měli opravdu tisíce připomínek na Ministerstvu pro místní rozvoj. Podařilo se to vypořádat, udělali jsme tam i ty kompromisní dohody, takže si myslím, že skutečně vláda schválila vyváženou normu. Ale nikdy jsme nechtěli jít jenom tou cestou, že se stát postará sám o sebe. Nám vždycky záleželo na tom, aby i lidé se dostali ke zrychlenému stavebnímu řízení. Nic jiného nechtěli a tito lidé mi zoufale psali, že mají vyjednanou hypotéku, všechno schválené, ale stavební povolení je v nedohlednu. Nikdy není možné, aby přímo ministerstvo potom dávalo nějaké metodické pokyny až do úrovně obcí. Ta hierarchie prostě tady je a skutečně to dělalo ve finále velké problémy. Když jsme se bavili o tom, jaké problémy jsou, ať už na úrovni občanů, nebo na úrovni státu, tak například jsme samozřejmě velmi intenzivně debatovali s Ředitelstvím silnic a dálnic jako nejvyšším představitelem investora za Českou republiku v povolování staveb. A jenom pro informaci, ty studentské koleje nestojí dodnes, protože stále se řeší stavební povolení. Oni si prostě nemohou pomoct. Jedni vám řeknou, že tuhle podlahu ano, druzí zase řeknou, že tuhle podlahu ne, protože to nevyhovuje těm a těm předpisům.
Prosím pan místopředseda Skopeček, máte slovo.
Hezké poledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já se nechci pouštět do sporu mezi státní správou, samosprávou, mezi starosty a státními úředníky, jak ta debata tady dominovala. V rámci zemí OECD, nejvyspělejších zemí světa, jsme dokonce poslední, 34. ze 34, což by nás podle mě mělo vést skutečně k nějakému racionálnímu jednání, racionální debatě, racionální přípravě a schvalování toho zákona. Před námi už jsou pouze Rakousko, Litva, Maďarsko, Estonsko a Lucembursko.
Krásné dopoledne, vážené paní poslankyně, poslanci, vážení členové vlády, přebrala jsem řízení schůze. To byl poslední přihlášený s přednostním právem, takže nyní se v tuto chvíli dostáváme do obecné rozpravy a já bych požádala paní poslankyni Kláru Dostálovou. Máte slovo.
Já jsem se záměrně nepřihlašovala do faktických poznámek, protože jsou to samozřejmě dvouminutová vystoupení. Je potřeba si skutečně nastudovat, jak to bylo. A toho se samozřejmě chopili i tady kolegové z dalších stran. jestli si uvědomujeme: stavební zákon schválilo 106 poslanců, stejný počet poslanců jako důvěru dnešní vládě.
Děkuji za slovo. Pane ministře, já jsem vás bedlivě poslouchala a to je přesně to, co jsem tady celou dobu říkala. A to jsou ty věci, na které neustále narážíme.
Prosím, vaše dvě minuty.
Jenom velmi rychlá reakce. Souhlasím s tím, a říkám to znovu, že musíme vyřešit problém zaklínadla systémové podjatosti. Já si pamatuji na jeden případ ze Středočeského kraje, kde jsme ukazovali na to, že obviňovat každého druhého ze systémové podjatosti nikam nevede a způsobuje to daleko vážnější problémy.
Paní poslankyně Berenika Peštová, opět s faktickou poznámkou, dále se připraví pan poslanec Ivan Adamec.
To se týká i dalších zákonů, to jsou i zákony, které jsou v životním prostředí, ať jsou to odpady, kde také je přenesená působnost, ať je to IPPC, kde taky je přenesená působnost, a další a další zákony. Takže já si myslím, že ten model je špatně. To, že sedí v jednom baráku a že státní správa je financovaná samosprávou, to je to gros a ten problém, který tady je. Opravdu tam to krásně vykrystalizovalo v to, že to je vlastně tento problém. A vůbec se tam nebavilo o tom, že by ten zákon byl z povahy věci špatný. Všechno se tady diskutuje, ale potom, když se to napíše a dotáhne se to řádným legislativním procesem, tak je to tady shozené.
Prosím, vaše dvě minuty.
Ano, správně by to měly být diskuse o tom, zda je dobře sloučený model veřejné správy, či oddělený model státní správy a samosprávy. Takže já znova opakuji - vnímal bych tu diskusi tak, že pokud bychom chtěli oddělovat od sloučeného modelu různé agendy, tak než salámovou metodu, tak si řekněme na rovinu, prostě udělejme tady jiný model. Ten model tady vznikl proto, protože je ekonomicky výhodné vzájemně jak pro obce, tak i pro stát. Děkuji.
Ne, my postupujeme podle zákona.
Velmi podstatné jsou určitě i změny projektové dokumentace. Právě v souvislosti s institucionálními změnami a procesním zjednodušením povolování záměrů dochází ke snížení počtu druhů projektové dokumentace, a to na tři základní druhy: dokumentace pro povolení záměru, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro odstranění stavby. Považuji to za velmi důležité, protože právě složitost projektových dokumentací byla také jedním z momentů, na co si investoři stěžovali, že prostě už to bylo přehnané, že skutečně na stavbu rodinného domku se chtěla dokumentace jak na stavbu jaderné elektrárny. To znamená, všichni od začátku až do konce budou nahlížet do jedné projektové dokumentace, a pokud budou potřeba úpravy, tak se na těchto úpravách shodnou všichni aktéři na půdě stavebního úřadu a následně samozřejmě bude vyvolána debata s potenciálním investorem. Zásadní změnou je též povinnost stavebníka zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby před zahájením jejího projednání. Takový velký objem aktivit je procesní právo, povolování, odvolání a přezkum. V rámci povolení staveb dochází k nahrazení současného množství povolovacích postupů jedním řízením, kterým bude stavba povolena. Nový zákon dále nastavuje nepřekročitelné lhůty pro stavební úřady, dotčené orgány i pro řízení o odvolání. Délka toho rozhodování se samozřejmě týká druhu stavby. U těch jednoduchých staveb je to zhruba 30 dnů plus možnost tedy dalších 30 dnů na základě posouzení stavebního úřadu. Nový stavební zákon tedy stanovuje jednoznačný proces, pevné lhůty, kdy stavební úřad obdrží žádost se všemi podklady, včetně dokumentace, stejné postavení všech účastníků řízení a stavební úřad záměr posuzuje v řízení jednou a vydává povolení. Vy to doplníte, přijdete za 30 dnů znovu a oni řeknou, no jo, ale vám tady chybí ještě to a to. A zase odejdete a zase doplníte a zase přijdete a řeknou vám další přílohy. Vznik Portálu stavebníka, prostřednictvím kterého bude vedeno to řízení, je skutečně základním kamenem právě i v té digitalizaci. Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury budou probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude integrační platforma stavebního řízení a Portálu stavebníka. Místo papírové žádosti s desítkami příloh, potvrzení a razítek stavebník nově podá žádost elektronickou. Samozřejmě, a tady souhlasím s panem ministrem, ne všichni jsme schopni si sednout doma na gauč a samozřejmě veškerou komunikaci s úřadem dělat elektronicky. Ale věřte mi, že mnoho renomovaných projekčních firem samozřejmě po tomto velmi volají, aby skutečně už ta komunikace s příslušným úřadem byla elektronicky, ale běžní občané budou vždycky mít možnost navštívit územní pracoviště stavebního úřadu tak, aby se o ně kvalifikovaní úředníci na těchto územních pracovištích vždycky postarali. Na druhou stranu, když se na to samozřejmě dívají odborníci a teď zaznamenávají to odložení, případné změny, tak se samozřejmě velmi legitimně ptají, jak můžete dokončovat digitalizaci, když vlastně ani nevíte, jak ten stavební zákon bude vypadat. Takže tady jsem i ráda v tom, že jsme se shodli na tom, že do těch procesů změn a se půjde skutečně minimálně. Tady si myslím, že opravdu aby se to potkalo v tom roce 2023, by bylo ideální. Na druhou stranu, pokud rozpojíme a vlastně zase znovu uděláme ty dvě instituce, to znamená samospráva versus státní správa, bude velmi těžké, protože my samozřejmě v tom modelu jsme předpokládali, že se centrálně vysoutěží, ať už systémy, ale i hardware pro všechny stavební úřady jednotně. Pokud by si to měly do budoucna zajišťovat samy obce, tak ukočírovat, a teď já nevím, kolik by mohlo zůstat stavebních úřadů; Takže věřím tomu, že se najde i ta cesta, jak centrálně vysoutěžit pro všechny stavební úřady, aby skutečně ta vybavenost tedy byla například z Nejvyššího stavebního úřadu, aby si to ty obce nezajišťovaly samy. Co se týká územního plánování, to je samostatná kapitola, u které bych se určitě ráda chvilku zastavila. To byla opravdu velmi intenzivní debata. My jsme v rámci územního plánování velmi intenzivně jednali s městy. Co se týká nového stavebního zákona, tak většina kompetencí na obecní úrovni zůstává na úseku územního plánování nezměněna. To znamená samospráva, zastupitelstvo rozhoduje o klíčových záležitostech. Pořizování, to znamená zajištění procesu pořízení dokumentace, se děje v přenesené působnosti. Nicméně je to určitě do budoucna cesta správným směrem - územní plánování v samostatné působnosti. Ale je potřeba skutečně velmi intenzivně tyto body projednávat. Obdobně se dnes ruší například regulační plány a tak dále. Bavili jsme se i o tom, jak se projedná územní studie, která je podmínkou pro rozhodování. Co se týká veřejného projednávání územně plánovací dokumentace, obdoba - vlastně výslovně se v zákoně uvádí, že jde i formou dálkového přístupu. Určitě se debatovaly i věci a zůstaly tam možnosti jako létající pořizovatel a tak dále. Už jsem o tom hovořila. Tím hlavním problémem je tedy pořizování v těch malých obcích, to znamená, jak se to bude financovat. Kdo bude řešit například rozpory? A to nemusí být rozpor jenom stát a samospráva, ale vlastně když to bude v samostatné působnosti, tak to budou dvě samosprávy. A teď bude muset samozřejmě někdo řešit ty rozpory jako takové, nejenom mezi těmi dvěma obcemi, ale například i s dotčenými orgány a tak dále. Důležitým bodem bude potom přezkum územně plánovací dokumentace, jak to bude, kdo do toho bude vtažen, protože pokud bychom to nechali jenom na soudech, ty by nám asi moc nepoděkovaly, protože by byly totálně zahlceny. To jsou vlastně všechno věci, které jsou zakotveny v novém stavebním zákoně, stejně jako to bylo v minulém stavebním zákoně. A tím, že došlo ke sloučení územního řízení a stavebního povolení, tak nakonec obce samozřejmě vydedukovaly, že daleko lepší pro ně je varianta, když budou účastníkem řízení vždy, protože budou v celém průběhu toho procesu stavebního řízení jako takového. Co se týká dalších věcí, které je asi dobré zmínit v souvislosti s novým stavebním zákonem, tak je určitě úprava hmotně stavebního práva. Tak jsou nově upraveny jak základně hmotně právní požadavky přímo ve stavebním zákoně, tak i v podrobnosti přiměřené zákonu tak, aby mohly být rozvedeny v dalším prováděcím předpisu.
Hezký den všem, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já vás vítám po pauze, kterou si vzal poslanecký klub SPD, a my se nyní můžeme vrátit a vracíme se k bodu 6, kde se nacházíme v obecné rozpravě. Já vás seznámím s omluvou, která v mezičase došla. Ještě bych zrekapitulovala, kde jsme se nacházeli.
Já vám děkuji za slovo po této pauze. Tak u jeho projednávání samozřejmě byli i v těch řekněme pracovních skupinách zástupci SPD a byl projednáván.
Děkuji pěkně. Děkuji pěkně.
Nebylo to úplně jednoduché, ta debata. Myslím, že to je velmi důležité. Každý ve svých regionech víme, o čem hovoříme.
Děkuji pěkně. Jako další se s přednostním právem hlásí pan předseda Radim Fiala.
Tak já chci všem občanům říct, že s hnutím SPD žádná dohoda ani žádný konsenzus není. Vy jste tady řekl, s kterými organizacemi máte konsenzus, s kterými jste domluven.